Proto se vás, pane ministře, ptám, zda počítáte ve svém rozpočtu na příští rok s finanční dotací na supervize pro tyto zaměstnance, a pokud ano, v jaké výši. Děkuji za vaši odpověď.
Vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, bude vám na vaši interpelaci odpovězeno písemně.
My jsme stále zvyklí, že policisté, hasiči, prostě je navelíme a oni jdou a splní ten úkol. Chci říct na špičkové úrovni. Když pokládám interpelaci, většinou už odpověď znám. Protože mám stále dostatek lidí uvnitř policejního sboru a moje předchozí povolání mě tak naučilo ptát se oficiálně na něco, kdy už odpověď znám, ale potřebuji to pouze dát na vědomost někomu dalšímu. Proto když vám pokládám konkrétní otázku - a ta konkrétní otázka zněla, kolika neprůstřelnými vestami pro skryté a vnější nošení stálá pořádková jednotka disponuje a kolik z nich je již po expiraci. Vaše odpověď tenkrát zněla: útvar disponuje 411 vestami. Bez rozlišení, zda jsou pro skryté, nebo vnější nošení, a bez rozdílu, zda jsou po expiraci, nebo ne. Zase bez rozdílu, kolik jich je po expiraci. Teď ty vesty. Proč jsem chtěl pro skryté a vnější nošení. Policisté plní mnoho specifických úkolů a i balistické vesty jsou různých typů. Pokud je určité množství vest pro skryté nošení, tak se nosí tzv. na tělo. Asi by se to nikomu z nás nelíbilo. Šestnácti tisíci. V některých interpelacích jsem kritizoval, jak fungují zadávací řízení a výběrová řízení u policie a že to moc nefunguje. Vy mně odpovídáte, že to není tak hrozné a že se daří. Bohužel se nedaří soutěžit některé věci, a můžeme se bavit o botách, můžeme se bavit klidně někdy o hasičích, co se všechno nedaří. A když vám pokládám, pane ministře, jakoukoli otázku, tak nejde o to, abych něco rozviřoval, ale jde mi o to, abyste si vy tu otázku pořádně přečetl, řekl si, proč se ten poslanec Ondráček na něco ptá, když asi tu odpověď ví, a snažil se nějakým způsobem o nápravu.
Mladí lékaři upozorňují na požadavek na důraz na praktický výcvik a na roli školitele, na personálně dostatečně zabezpečená pracoviště, praktický nácvik dovedností, zkušenosti s konkrétními výkony, na kvalitu školitelů a na jejich ohodnocení. V podstatě byla jakási jednotná garance vzdělávání v České republice. Dnes ten systém je značně roztříštěný a podle mého názoru se do jisté míry stal byznysem.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi dvě poznámky. S tím souhlasím. Co se týká toho, co se v minulosti zkazilo, tak pod to bych se samozřejmě také mohl podepsat, ale na to vám neodpovím, proč to naši předchůdci před mnoha lety udělali.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Toto ovšem ten případ není a věřím, že to není případ zase tak ojedinělý, a byť by i byl, tak pro tu rodinu je to velmi traumatizující.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velice děkuji vaším prostřednictvím paní poslankyni Novákové za tento podnět, protože skutečně je třeba přistupovat ke vzdělávacím potřebám dětí i k právům dětí se zdravotním postižením a samozřejmě také s přihlédnutím k situacím, které jsou velmi složité a které musí řešit jejich rodiče, s náležitou péčí a řekla bych také s lidským přístupem. Já bych v tuto chvíli konstatovala, že je pravdou, že takováto povinnost existuje. Takže tady uzavírám, že ta možnost existuje, postup není jednotný. Pravidla předložíme.
Děkuji paní ministryni za ta slova. Paní poslankyně má doplňující otázku.
Já za to moc děkuji, vaším prostřednictvím, paní ministryni.
Maximálně však pět minut.
To bych asi nestihl. Jsem pravidelně informován o vývoji práce na auditu. Pracuje celá řada týmů. Zatím se daří plnit harmonogram. Řídicí výbor se nad těmito texty sejde znovu v druhé polovině června a opatření, která z těchto kapitol budou vyplývat jako doporučení pro vládu, budou po schválení řídicím výborem uvolněna k veřejné diskusi. Takže nebudeme čekat až na celkový výsledek auditu národní bezpečnosti, ale postupně budou uvolňovány k debatě s veřejností jednotlivé dílčí části, které budou zahrnovat výstupy. Na konci června by měly být finalizovány další kapitoly auditu. Patří mezi ně hrozby v kyberprostoru, energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost, otázka působení cizí moci, otázka organizovaného zločinu a otázka hybridních hrozeb. Opět nejprve, až budeme mít výsledky těchto kapitol, proběhne konference na půdě Poslanecké sněmovny, bude následovat akademická oponentura a klasický systém připomínkování.
Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane premiére, teď už poslední a doplňující odpověď.
Je to jeden z prozatímních výstupů z auditu, to znamená, potřeba vzniku centra boje proti terorismu a hybridním hrozbám. Předpokládáme, že tato věc bude podrobněji rozpracována jak z hlediska toho, při jaké instituci by to centrum mělo působit, tak i z hlediska úkolování a zadávání jeho činnosti. Bude to také vyžadovat i zahrnutí otázky koordinace fungování tajných služeb.
Děkuji panu premiérovi nejenom za tuto, ale za všechny odpovědi na dnešní interpelace. Není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Děkuji panu poslanci za toto pohřební téma.
Čili já tady mám k němu negativní postoj.
Její odpověď byla natolik jasná, že pan poslanec nemá doplňující otázku.
Horní zákon byl poměrně nedávno novelizován. To hlavní, čím se teď zabýváme, je to, aby situace na Ostravsku, nebo přesněji řečeno na Karvinsku, se vyvinula nějakým přijatelným způsobem, aby ta insolvence probíhala ne likvidačním způsobem, ale při pokračování těžby. Bude to minimálně znamenat, že bude uzavřen důl Paskov, o čemž už se mluví tři roky, a samozřejmě budeme hledat řešení pro zbylé šachty s tím, že pro mě osobně není ani problémem varianta, že by si ty šachty přebral do pachtu nebo do vlastnictví státní podnik Diamo.
Dobře. Děkuji vám. Než budeme pokračovat, přečtu omluvu. Přistoupíme k další interpelaci a tu má pan poslanec Stanislav Mackovík.
Je pravdou, že jste reagovali na podnět ombudsmanky na základě telefonického rozhovoru?
Já vám také děkuji a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi reagovat na přednesenou interpelaci. Jednak odsoudila existující bodovací systém, dále odsoudila to, že k opatřením ve výchově se děti nemohou vyjádřit, o jejich uložení rozhoduje vychovatel bez schválení vedoucího pracovníka. Za čtvrté, od dětí je vyžadována úhrada způsobené škody a úhrada nákladů za praní osobního prádla. Za páté, dětem není vzhledem k jejich individuálním potřebám poskytována odborná psychologická a etopedická péče. Ač mají být zastoupeny, tak zastoupeny nebyly. To znamená, ve větší míře se jedná o děti s nařízenou ústavní výchovou, což jak víme, je tedy něco jiného.
V tom případě paní ministryně s vámi probere zbytek interpelace. Prosím přistupme k další interpelaci a tu má paní poslankyně Jitka Chalánková.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tímto krokem se mohou poslanci seznámit s návrhem smlouvy ještě předtím, než bude předložena Norsku a s Norskem projednávána. Jde o postup z Ústavy možný. Podle mých informací předseda Poslanecké sněmovny odeslal návrh této smlouvy na Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ptám se tedy vlády a vás, paní ministryně: Předloží vláda tento návrh norské straně? Co bude vaše ministerstvo v této věci konkrétně činit?
A já rozhodně souhlasím s těmi, kteří říkají, že v situaci, kdy ekonomika roste, by také měly růst mzdy. Vláda se snaží v tomto směru vyvinout určitý tlak. A také tím, že se snažíme zvýšit platy lidí, kteří pracují pro veřejný sektor, tak také poskytujeme určitý signál do ekonomiky v tom smyslu, že teď je dobré období pro růst platů. Máme nízkou nezaměstnanost, máme nízkou inflaci. Firmám rostou zisky. To vidíme na zlepšeném výběru daně z příjmů právnických osob. To znamená, firmám rostou zisky, a mohou se tedy o ně podělit se svými zaměstnanci. Já nejsem pro takovéto radikální kroky.
Bude interpelovat pana premiéra ve věci chystané evropské směrnice o zbraních.
Vážený pane premiére, včera jsem se s překvapením dočetl - a teď cituji: "Státy Evropské unie zřejmě i přes odpor České republiky prosadí přísné omezení zbraní." A všichni víme, že na naši okleštěnou profesionální armádu se spoléhat nemůžeme. Neakceptuji vaši odpověď, že je to kvůli terorismu. Teroristé si zbraně legálně nikdy nekupují. Aktivity Evropské komise totiž nyní směřují od demokratické a svobodné Evropy. Naše hnutí Přímá demokracie souhlasí, aby každý zdravý občan mohl mít zbraň. Ubylo by tak útoků, když agresor si nebude jistý, zda nenarazí na aktivní odpor.
Prosím, pane premiére, vaše odpověď.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, moje odpověď tentokrát bude delší, protože já bych skutečně velmi rád podrobně a strukturovaně popsal, v jaké se v tuto chvíli nacházíme situaci. Návrh předložila Evropská komise 18. listopadu loňského roku v rámci snahy o zlepšení boje proti terorismu. I když Česká republika považovala některé dílčí navrhované změny za užitečné, musím říci, že celkově jsme od samého počátku hodnotili tento návrh jako značně problematický, zejména pokud jde o rozsah zákazu tzv. poloautomatických zbraní. Česká republika se obává, že tato upravená směrnice bude mít zásadně negativní dopad na legální držitele zbraní, na jejich výrobce i na řadu dalších osob, které dosud nebyly nuceny postupovat podle právní úpravy nakládání se zbraněmi. V rámci projednání tohoto legislativního návrhu předkládá nizozemské předsednictví od března 2016 upravené varianty jeho znění, které jsou v zásadě ještě ale horší než původní návrh Komise. Česká republika odhaduje, že návrhy předsednictví by mohly vést k zákazu několika set tisíc zbraní. My jsme celou dobu vyjednávali velmi aktivně. Soustavně jsme upozorňovali na negativní postoj. Předkládali jsme své konkrétní alternativní návrhy na úpravu tohoto návrhu tak, aby se směrnice stala pro Českou republiku přijatelnou. V současnosti je pozice České republiky k návrhu ze všech členských států nejvíce kritická. Pozici České republiky se blíží stanoviska Slovenska, Polska, Rakouska a také Švýcarska. Naopak mezi největší příznivce zásadního zpřísnění regulace střelných zbraní a mezi hlavní podporovatele tohoto návrhu nyní patří Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko a Švédsko. Česká republika tak s vysokou pravděpodobností vyjádří 10. června na zasedání Rady své negativní stanovisko a zopakujeme své důvody, proč nemůžeme směrnici v navržené podobě akceptovat. Rada schvaluje tento návrh kvalifikovanou většinou. V tuto chvíli tedy nemohu předjímat, jakým způsobem toto hlasování dopadne, nicméně mohu potvrdit, že Česká republika návrh na Radě nepodpoří. Pokud nedozná zásadních změn, tak my pro něj hlasovat nebudeme. A při této příležitosti vydáme také písemnou deklaraci, ve které jednoznačně vysvětlíme důvody svého nesouhlasu.
Děkuji panu premiérovi.
Vážený pane premiére, já vám děkuji za vaše vyjádření. Jenom pro doplnění. V třicátých letech v Americe byla prohibice. Alkohol se nesměl prodávat. A všichni víme, jak to dopadlo. A tady se může stát něco podobného. Ten, kdo bude chtít chránit svoji rodinu, by si mohl pořídit zbraně nelegálně a to jistě nechceme.
Nestává se často, že by opozice tleskala koaličnímu poslanci.
Je to otázka, kterou jsme také probírali na výjezdním zasedání s poslanci bezpečnostního výboru. Je to mnohem delší, nebudu tady s tím unavovat. To je nějaký údaj z minulého, pokud vím, nebo předminulého týdne. Celkově jsme si vytyčili pro tento rok jako plán zvýšení o 20 %, takže jak patrno, zatím tento velice ambiciózní plán plníme. K tomu, abychom to dělali, tak jsme přijali celou řadu opatření. To znamená, kolik je tam zaměstnatelných vězňů, pro jaké práce, v jakém rozsahu. Také se snažíme intenzivně hledat prostory pro budování dalších výrobních hal buď přímo ve věznicích, nebo v těsném okolí věznic, a ty ideálně potom budovat za finančního přispění těch zaměstnavatelů. Nicméně musím říci, že náš plán je nejprve razantně zvýšit zaměstnanost při současných odměnách, a teprve potom uvažovat o zvýšení těchto odměn. Připadá nám nelogické, pokud se nám dosud nepodařilo zaměstnat ty vězně ani za ty odměny, které jsou dnes nastaveny, tak je zvyšovat, a tím si vlastně ztěžovat ten úkol. Takže to zvyšování, pokud pro něj bude prostor, tak rádi k němu přistoupíme, ale v tuhle chvíli to priorita není. Pokud jde o otázku dalších aktivit a spolupráce s jinými orgány, tak my skutečně mnoho věcí řešíme meziresortně. Snažíme se jaksi prorazit tu izolovanost. Takže například jsme teď čerstvě udělali komisi pro systémové řešení vězeňského zdravotnictví. Zítra máme velký den ve věznici Jiřice, otevíráme první úly. Já u toho bohužel nebudu, protože budu tady s vámi projednávat naše předlohy.
Okamžik pravdy v dolní sněmovně vždycky vyvolá moment překvapení, když se pan ministr přihlásí k tomu, že se chlubí. Pan poslanec nemá doplňující otázku a my přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka ve věci požadavku Mladých lékařů na změny ve vzdělávání.
Mě velmi zaujaly náměty, které nám byly předány. Jedná se o desatero námětů k řešení personální krize a klesající kvality vzdělávání lékařů. Mladí lékaři upozorňují zejména na to, že vzdělávání lékařů se musí v nemocnicích stát jasnou prioritou a nesmí být podřízeno pouze provozním požadavkům. To znamená záplatování děr chybějících testovaných lékařů. Za druhé - financování specializační přípravy musí být zajištěno ze státního rozpočtu a nemůže ležet pouze na bedrech nemocnic či samotných lékařů v přípravě. Za třetí - povinné stáže musí být podstatně efektivnější. Musí vést k získání co nejvíce praktických zkušeností v co nejkratším čase. Lékaři by měli mít chráněný prostor na samostudium před každou zkouškou. Za páté - povinně vyžadované výkony musí být vybírány velmi obezřetně a v realizovatelných počtech.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás ujistil, že s požadavky spolku Mladí lékaři jsem seznámen a vnímám jejich význam. S představiteli spolku jsem se ve věci zkvalitnění specializačního vzdělávání lékařů opakovaně sešel a jejich požadavky se zaobírám. O konečné podobě této novely a návrzích na její zlepšení stále vedeme diskuse se zástupci odborné veřejnosti včetně České lékařské komory, lékařských fakult a odborných společností. Jistě i podněty spolku Mladí lékaři budou cennou zpětnou vazbou a budou v této diskusi uplatněny. Chtěl bych vás rovněž ubezpečit, že s představiteli Mladých lékařů se shodneme na tom, že kvalita vzdělávání lékařů musí být ve zdravotnických zařízeních jednou z priorit. Ministerstvo spolufinancuje vzdělávání lékařů prostřednictvím dotačního programu rezidenčních míst a v rámci tohoto programu budu usilovat o co nejvyšší navýšení finančních prostředků na tento program, určených tak, aby bylo specializační vzdělání pro lékaře co nejpřístupnější.
Zdali je vám tento rozdíl znám.
Děkuji.
Chci zopakovat, že je tady vyčleněno pro použití v České republice 650 mld. korun. Včera se tady v prostorách Poslanecké sněmovny sešla Rada ESIF, to znamená specializovaná vládní Rada pro evropské strukturální a investiční fondy, která se zabývala právě otázkou bilance čerpání z evropských zdrojů. Zazněla tam informace o tom, že k 30. dubnu letošního roku bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem 252 výzev s alokací 313 mld. korun. Ta čísla, která jsem zde uvedl, potvrzují, že Česká republika začíná reálně čerpat finanční prostředky v rámci jednotlivých operačních programů. Nejprve tedy v rámci předfinancování ze státního rozpočtu, a jak pevně věřím, tak potom také následně již převodem těchto finančních prostředků z fondů Evropské unie do České republiky. Čili tolik aktuální čísla, která se týkají stavu čerpání. Jenom chci zdůraznit, že to určitě nejsou čísla, se kterými bych byl jako předseda vlády spokojen. Myslím si, že vláda v této věci spolupracuje. Spolupracujeme i na plnění tzv. předběžných podmínek. Jde o to, aby nám nezkomplikovaly jednání s Evropskou komisí a čerpání evropských fondů. A samozřejmě že cílem vlády je, abychom maximální množství finančních prostředků vyčerpali už v těch prvních letech a nevznikl tady pro vládu, která přijde po nás, zásadní problém z hlediska dočerpání finančních prostředků z Evropské unie.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec má doplňující otázku.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já jsem se vás neptal na to, kolik je alokováno pro celou Českou republiku a kolik z toho je už v tuto chvíli čerpáno. To sám musíte tušit. Ale já jsem se vás ptal na to číslo, které si sami vaši ministři nechali schválit v jednotlivých kapitolách. Finanční prostředky z evropských fondů. Dali si je do rozpočtu, a přitom je nevyčerpali. Jestli znáte to číslo, které se kryje s tím, co ministři říkali, že udělají, a nakonec se tak nestalo.
Prosím, pane premiére, vaši doplňující odpověď.
To znamená, průřezově minimálně 16 mld. korun, ale samozřejmě uvidíme, jestli se nepodaří dosáhnout lepšího čísla. Nicméně letošek bude prvním reálným rokem, kdy začneme čerpat z evropských fondů. V roce 2015 jsme teprve v polovině roku dosáhli toho, že byly ze strany Evropské komise schváleny všechny operační programy, a následně, i když na to byl velký tlak, tak samozřejmě byly připravovány výzvy. Některé výzvy byly vypsány ještě před koncem loňského roku, ale velká část výzev byla vypsána na jaře letošního roku. To znamená, postupujeme tak, jak nám to dohody a jednání s Evropskou komisí umožní. Nicméně nebylo možné dosáhnout schválení operačních programů v loňském roce v dřívějším termínu. Od toho se prostě potom odvíjejí všechny další následující kroky. Takže tolik k tomu číslu, které očekáváme průřezově za všechny resorty. A samozřejmě že cílem vlády je, aby to číslo bylo pokud možno vyšší.
Děkuji za tuto doplňující odpověď.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dosud mám tři náhradní karty. S kartou číslo 8 bude dnes hlasovat pan poslanec Okleštěk, s náhradní kartou číslo 3 pan poslanec Hamáček a s náhradní kartou číslo 13 pan poslanec Tejc. Dnešní jednání zahájíme bodem 231, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Na pořad jednání 47. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem deset odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci vybavení policistů hlavního města Prahy. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance.